Myslím, že jste zde přednesl sen každé politické strany.
Než pan předseda Kováčik domluvil, tak jsem žádný strach ani obavu neměl. V tom jsem si fakt jistý, proto mám poměrně klidné spaní a opravdu z toho hrůzu nemám.
Děkuji. Prosím, z těch vystoupení tady - nikoho se nechci dotknout - to je 99 % redundance. Pojďte hlasovat. Tak prosím, nechme toho a pojďme hlasovat.
Děkuji.
To, co je na tom důležité je také, že na této podobě monitorovacího mechanismu je dohoda s organizacemi, které reprezentují zájmy osob se zdravotním postižením a naopak projevily značný zájem na tom, aby takovýto mechanismus byl zaveden. Nyní se vrátím k těm dvěma oblastem, které vyplývají z vládního prohlášení. Tou první je možnost obracet se na Ústavní soud ve věci rušení zákonů nebo jejich částí. Veřejný ochránce už nyní má možnost navrhovat Ústavnímu soudu rušení podzákonných předpisů. I tady může dojít jednak k efektivnímu postupu, protože nemusí jednotlivé osoby, které odkazují na to, že v jejich případě došlo k aplikaci zákona, který odporuje ústavnímu pořádku, vyčerpat všechny kroky, to znamená obracet se buď na správní orgány, následně na soudy v prvním, druhém stupni, případně dovolání, a pak teprve po mnoha letech směřovat k Ústavnímu soudu. Ale lze tady velmi efektivně takovouto situaci vyřešit. Byla tady v diskusi zmíněna obava, že by mohl veřejný ochránce tohoto oprávnění nadužívat. Co se týče antidiskriminační žaloby ve veřejném zájmu, tady si myslím, že to je vůbec nejdůležitější součást navrhovaného zákona. Naopak dochází k celé řadě případů diskriminačního jednání a současné prostředky ochrany proti diskriminaci jsou zcela nedostatečné. Svědčí o tom právě nepoměr mezi rozsahem diskriminace a počtem individuálních antidiskriminačních žalob a také to, že nám v této oblasti téměř zcela chybí soudní judikatura, kterou by se všichni, kdo v dobré víře chtějí sami předcházet diskriminačnímu jednání, mohli řídit a sami takovým situacím předcházet. Tady bych zdůraznil, že to je především na pomoc těm lidem, kteří jsou nejslabší. Lidé s nízkými sociálními kompetencemi, jinými hendikepy a nedostatkem finančních prostředků se velmi těžko mohou bránit proti diskriminaci, jednak proto, že nedosáhnou na kvalifikovanou právní pomoc, která je právě v těchto případech nezbytná, jak už jsem tady opakovaně říkal. Proto tento nástroj může být důležitý. Navíc opět může být i velmi efektivní předcházet zbytečnému množení sporů, protože jednou takovouto žalobou se dá vyřešit typový případ diskriminace, kterému čelí nějaká větší množina osob, a nemusí se tak podávat tedy to větší množství individuálních antidiskriminačních žalob. A jak už jsem také zmiňoval, postupně by to umožnilo vytvořit judikaturu v této oblasti, kterou by se všechny osoby mohly následně řídit. Jestli vlastně koaliční dohody jsou cárem papíru, anebo slovem, které platí a které koaliční strany drží. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi Dienstbierovi a otevírám rozpravu, do které jsou přihlášeni zatím tři poslanci. Připraví se paní kolegyně Jana Hnyková.
V rámci legislativního procesu se nacházíme v bodu, kdy jsme prošli a odhlasovali všechny pozměňující návrhy. A s přednostním právem se nyní hlásí pan ministr Ťok. Prosím. Děkuji. Je to v souladu s jednacím řádem. Než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Eviduji přihlášku pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Jestli někoho dalšího nevidím...
A ještě... Je to naprosto zjevné. A ještě ke všemu tady není vůle dodržovat koaliční smlouvu a vládní prohlášení.
Pouze pro pořádek říkám, že bylo postupováno a hlasováno v souladu s jednacím řádem, který nebyl porušen. Prosím.
Pane ministře, jste asi mnohem lepší, než jsme my. My zákonodárci máme tu odpovědnost. My tady sedíme. Váš příspěvek do diskuse naše rozhodnutí nezmění. Máme tady nějakou odpovědnost vůči voličům, vůči občanům.
Nyní pan předseda Kalousek.
Promiňte prosím. Od pana ministra Dienstbiera jsem slyšel, že jeho koaliční partneři jsou troubové, kteří nevědí, o čem hlasují. Nemohla by se koalice sjednotit alespoň na tomto?
Děkuji.
Děkuji za slovo. Své spory si tady neřešili na úkor jednacího času Sněmovny. A přijďte sem s dohodnutou věcí. Ono to nevypadá fakt hezky.
Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.
V důsledku přijetí přímo použitelného unijního předpisu je nutné odstranit duplicity a odchylky v českém právním řádu a založit pouze takovou právní úpravu, která umožní jeho bezproblémovou aplikaci a provázání s národní legislativou. V rámci druhého čtení byly načteny pozměňovací návrhy paní poslankyně Markové a pana poslance Volného, se kterými souhlasím. V prvém případě se jedná o technickou úpravu, kde se upravují jazykové náležitosti předkládaných žádostí a provázanost v tomto ohledu se správním řádem, u druhého pozměňovacího návrhu se mění terminologie týkající se celního režimu v návaznosti na přijetí nového celního kodexu Unie. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, věřím, že tento návrh při dnešním projednávání podpoříte.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Paní zpravodajko, máte slovo.
Přeji krásný den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro zdravotnictví, který se jako garanční výbor vyjadřoval k vládnímu návrhu zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů.
Je to opravdu jednoduché, tři hlasování. Můžeme tedy bez hlasování, když nikdo nic nenamítá, postupovat tímto způsobem. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Navrhovatel ani zpravodaj zatím nevystoupili. Ano, prosím, máte slovo.
Návrh byl přijat. Další prosím. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. Další prosím. Tento návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování 59, přihlášeno je 162, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Prosím, máte slovo ještě před otevřením rozpravy.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jenom krátce zrekapitulovat otázky spojené s tímto tiskem. Stanoví se nové povinnosti těchto politických subjektů, zejména povinnost používat ke svému financování tzv. transparentní bankovní účet, povinnost vést podrobnější přehled příjmů a výdajů ve výročních finančních zprávách nebo je také navrženo nastavení finančního limitu na dary od fyzických a právnických osob. Dovolte mi jen, abych se dotkl návrhu garančního výboru. Garanční výbor ve svém stanovisku navrhuje opakování druhého čtení.
Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. S přednostním právem pan zpravodaj, potom pan poslanec Plíšek.
Takže proto jsme doporučili nebo podali návrh na opakování druhého čtení.
Ano, děkuji, teď je to v pořádku.
Je to opatření pro transparentní úvěrování politických stran, tak aby nemohly být financovány různými pochybnými subjekty s anonymními vlastníky, a samozřejmě banky mají tuto záruku transparentního úvěrování politických stran. Druhý návrh, který jsem předložil, je zrušení zakotvení tzv. politických institutů, které mají být navíc financovány z kapes daňových poplatníků, tedy ze státního rozpočtu. Je velké nebezpečí, že prostřednictvím těchto politických institutů budou spíše financovány volební kampaně politických stran. Takže i z tohoto důvodu navrhuji vypuštění politických institutů a jejich financování. A s ohledem na to, co jsem navrhl v předchozím tisku, se také připojuji k návrhu na opakování druhého čtení u tohoto návrhu zákona.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane zpravodaji, pokračujte. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Není tomu tak. Kdo je proti, abychom se tuto proceduru neřídili? Děkuji vám. Budeme podle ní pokračovat. Pane zpravodaji, můžeme začít. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 153, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Je všechno v pořádku, předsedové poslaneckých klubů? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Stanovisko, pane zpravodaji.
Potřebuji ten hlavní tisk... Stanovisko k tomu je doporučující.
Ano.